Znovu požádám sněmovnu o klid. Prosím, debaty, které se netýkají zákona, zásadně v předsálí. Děkuji.
Rozumím tomu, že u pedagogické činnosti, činnosti, která je spojena s publikační, vědeckou činností nebo se správou majetku, tak k tomu odůvodnění je.
Děkuji, pane předsedající. Stanovisko vlády bylo neutrální, avšak ve zdůvodnění vláda uvádí některé skutečnosti, ke kterým se vrátím za okamžik.
Ještě, pane poslanče, prosím počkejte... abychom se slyšeli.
Vláda zaujala k tomuto návrhu zákona neutrální stanovisko s tím, že upozorňuje na některé níže uvedené skutečnosti, které doporučuje při dalším projednávání tohoto návrhu zohlednit. Omezení pro některá vozidla stanovená prostřednictvím dopravního značení oproti obecné úpravě zejména pro řidiče cizí státní příslušnosti je srozumitelnější. Řidič se vždy v konkrétním úseku pozemní komunikace dozví, kde levého jízdního pruhu nesmí užít. Za čtvrté to je reakce na Slovensko. Česká republika je na rozdíl od Slovenska, jehož úpravou je návrh patrně inspirován, tranzitní zemí s hustým provozem, rozsáhlejší dálniční sítí a odlišným profilem silniční sítě. To vše i v kombinaci s agresivním chováním některých řidičů může nepochybně vyvolávat nežádoucí rizikové situace. Za šesté. Pokud jde o odůvodnění návrhu, má jít o odstranění špatné dopravní situace - to je citace z důvodové zprávy -, která dopadá na celou ekonomiku České republiky a všechny její obyvatele. Není z něj však patrné, v čem konkrétně je špatná dopravní situace spatřována a jaké jsou příčiny problémů a jaké jsou varianty jejich řešení. Z výše uvedeného vyplývá, že návrh podle názoru legislativní rady obsahuje nedostatky, a to nejen vady formální a věcné, ale vady vztahující se k meritu novely. O tom nicméně očekávám živou debatu v rámci nadcházející rozpravy. Děkuji vám za pozornost a panu předsedajícímu se tedy hlásím do obecné rozpravy s přednostním právem.
Neměli bychom už ani jeden rychlý pruh. Měli bychom dva, možná tři, pomalé. To znamená, představme si to. Pravý pruh plný kamionů, v čele ten nejpomalejší. Kdo z řidičů osobního vozidla by zajel mezi ty kamiony? No já určitě ne a myslím, že bych nebyl zdaleka jediný. Takže by těch stresových situací neubylo, ale přibylo. Už dnes jsou úseky, kde je zakázána jízda kamionů v levém pruhu. A podívejte se, jak to vypadá. Jestli Policie České republiky vymáhá, nebo nevymáhá plnění tohoto zákona. A od toho bychom se měli odrazit. Ale neplní se, nevymáhá se stávající znění zákona. Myslím, že řešení je poměrně elegantní, a hledejme řešení hodné 21. století, ne plošný zákaz. Potřebujeme proměnlivé značky, které budou reagovat na počasí, na intenzitu provozu, na noční nebo denní dobu. Tohle je přesně řešení. Nemusí to být každý den stejně, nemusí to být každé pondělí stejně, a přesto můžeme pružně reagovat. Ale co je k tomu potřeba? A to je ten problém. Mě by zajímala statistika, kolik přestupků zachytili, kolik blokových pokut uložili řidičům kamionů, kteří nedodržovali platné dopravní značky, kdy je zákaz jízdy kamionů vlevo. Já se domnívám, že je to minimum.
Spousta z nich je bezejmenných. Jmenuji tento bod proto, protože si myslím, že symbolem této vlády je nečinnost. A jediné, co se tady předložilo, byl sportovní zákon o vzniku dalšího úřadu, který podle mě není naprosto žádným řešením toho, o čem mluvím.
Já se omlouvám panu poslanci Kupkovi, který byl dokonce v pořadí písemných přihlášek hned druhý, ale já jsem jeho přihlášku tedy omylem přeložil mezi vyřízené.
Předpokládám, že mnozí z vás zaznamenali, že Národní elektronický nástroj v polovině února zkolaboval, několik dnů se postupně dařilo rozpohybovávat celý systém, bohužel ani do dnešního dne některé dokumenty načtené nejsou, protože nenávratně zmizely. Dovoluji si tedy navrhnout na pořad schůze tento nový bod.
Navrhujete pouze zařazení bodu, nikoliv pevné zařazení?
Vážený pane předsedo, hned na začátku jsme hlasovali o ověřovatelích zápisu a mezi nimi byla uvedena paní Jana Krutáková.
Procesně jste se mohl přihlásit hned. V tuto chvíli zde jeden ověřovatel přítomen je. A jedná se o běžnou praxi, že paní poslankyně bude přítomna už za chvíli. Ještě budeme chvilku projednávat program a bude tady. Tak, pan poslanec Kalousek k pořadu schůze.
Dámy a pánové, odpusťte tu chviličku zdržení. Já neměl v úmyslu navrhovat jakýkoliv jiný bod. Nicméně návrh pana poslance Skopečka, který navrhl prohlášení, že doktor Alois Rašín se zasloužil o národní měnu, českou korunu, mě vyprovokoval k souvztažnému prohlášení. Doktor Alois Rašín v mnohých věcech je mým trvalým vzorem, a když byl zvolen prezidentem republiky Miloš Zeman, tak v kanceláři ministra financí Miroslava Kalouska se neobjevil obraz hlavy státu, ale portrét Aloise Rašína. A jestliže máme dnes vzpomínat na českou korunu, tak bychom měli asi vzpomínat i na jiné věci, které v celosvětovém globálním záběru možná více oslovují světovou veřejnost než česká koruna a ve vší úctě doktor Alois Rašín. Děkuji za pozornost.
Ano, děkuji. Tak, ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k pořadu této schůze.
No, ono tím návrhem zákona jich neubude. To znamená, pokud je problém s jejich počtem dnes, bude problém i v budoucnu. Ale každopádně tím návrhem jich neubývá. Takže předpokládám, že tady problém není. Nicméně ty věci určitě budou posléze podrobněji vysvětleny na výboru.
Děkuji. Pan zpravodaj má závěr o závěrečné slovo? Má někdo jiný návrh na garanční výbor pro projednání tohoto tisku? Budeme hlasovat o tom, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je pro. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor k projednání.
Děkuji za slovo.
Má někdo ještě další návrh na projednání ve výborech? Nemá. Budeme tedy hlasovat o návrhu, aby se tímto tiskem zabýval výbor pro životní prostředí. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Jediným výborem, který se bude tímto návrhem zabývat, bude garanční výbor a bude to výbor hospodářský. Ještě v rozpravě zazněl návrh, abychom zkrátili lhůtu o 30 dní. O tomto návrhu dám nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Ne, je to v pořádku, takže končím projednávání prvního čtení tohoto vládního návrhu. Písemné veto nemám k dispozici. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Barbora Kořanová. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, prosím o ztišení. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.
Článek 13 zavádí plnou odpovědnost provozovatele za obsah, takzvané automatické cenzorní filtry, jejichž cílem je odstraňovat uživateli zveřejňovaný obsah. Jejich nasazení je velice nákladné a ty náklady ponesou malé a střední firmy, a nejenom v České republice. S ohledem na dříve uvedené považuji za nutné, aby se aspoň česká Poslanecká sněmovna jasně vyslovila, že s tímto zaváděním cenzury nesouhlasíme, a chtěl bych zařadit na pořad této schůze nový bod: Pozice České republiky ke směrnici o copyrightu na společném digitálním trhu.
Tak, paní poslankyně Pekarová Adamová k pořadu schůze.
Dobrý den, dámy a pánové. Já navážu na už jednou tady předložený návrh, a to panem kolegou Faltýnkem, který navrhoval předřadit bod, který se týká pozemních komunikací, protože zákon o pozemních komunikacích jsme předložili taktéž a týká se úplně toho samého problému, totiž autovraků v našich ulicích. Myslím si, že by to ušetřilo mnoho času a bylo by to žádoucí.
Děkuji za slovo. Prosím, abychom toto uctění nebo zásluhu zařadili jako první bod našeho dnešního jednání a takto oslavili sto let existence české koruny.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěl vrátit k bodu, který tady už několikrát zazněl, a to je projednávání sankčního režimu vůči Saúdské Arábii.
Děkuji za slovo. A ještě jedna drobnost. Takže to shrnu.
Já vám děkuji. Jenom, pane poslanče, když zařadíme nový bod "přijetí usnesení", tak už to nebude doprovodné usnesení, bude to usnesení. Takže teď tu máme tři přihlášky z místa. Nejprve pan poslanec Klaus, poté pan poslanec Juránek, poté pan předseda Kalousek.
Jmenovalo by se to podpora trenérů mládeže a navrhuji to zařadit dnes po pevně zařazených bodech.
Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?
Já jsem v rozpravě navrhoval jako garanční výbor pro bezpečnost.
Výbor pro bezpečnost. Je tady nějaký další návrh?
Podle návrhu má být umožněno tuto činnost vykonávat nově také právnickým osobám. Dále jsou zpřesněny požadavky na zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce obcí a krajů a vymezení subjektů povinných zajistit provedení energetického auditu.
Děkuji za slovo. Směrnicí o štítkování, směrnicí o energetické náročnosti budov a směrnicí o energetické účinnosti. Tyto jsou do našeho právního řádu transponovány právě zákonem o hospodaření s energií. Cílem předkládaného návrhu zákona je sladění národní s evropskou právní úpravou, ale i odstranění některých problémů v praxi. Návrh reaguje na skutečnost, že směrnice o energetickém štítkování byla zrušena nařízením ke štítkování. Vzhledem k přímé účinnosti nařízení jsou některá ustanovení zákona již nadbytečná. S Českou republikou bylo zahájeno řízení ohledně nesprávné transpozice směrnice o energetické náročnosti budov. Návrh tento nesoulad napravuje. Ty dnes mají díky majetkové provázanosti skupin z pohledu zákona nadhodnocenou velikost. Oprávnění energetických specialistů se dnes uděluje pouze fyzickým osobám a cílem návrhu je stanovení stejných podmínek i pro právnické osoby. Ty, přestože dnes nabízejí za úplatu dokumenty zpracované energetickými specialisty, nemají stejné povinnosti a odpovědnost jako oprávněný energetický specialista. Požadavky na průběžné vzdělávání energetických specialistů byly shledány jako nadměrně zatěžující.
Vzhledem k tomu, o jak důležitý právní předpis se však jedná, který mimo jiné ovlivní nejen podnikatele, ale i vlastníky domů a bytových jednotek a další, a jakých úprav se dotýká právě v oblastech energetických průkazů, energetických štítků a energetických auditů, a nejen to, a vzhledem k tomu, že tyto úpravy jdou nad rámec samotné implementace, proto považujeme za nutné tento tisk důkladně projednat ve výborech.
Je tedy námitka. Potom se připraví pan kolega Zahradník.
Mě by zajímalo, jestli tuto transpozici konzultovalo Ministerstvo spravedlnosti s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Evropská unie nás tlačí, abychom spořili s energií, abychom snižovali její spotřebu, a zároveň ale jako hlavní prostředek pro dosažení tohoto cíle uvádí tady zvyšování energetické účinnosti - tak abychom zvyšovali energetickou účinnost, snižovali energetickou náročnost a tak dále. Já tomu rozumím.
Já bych se trochu věnoval tomu, že nařízení ukládá členským státům povinnost stanovit tři věci: A tam jsou čtyři možnosti. První je nepřijetí žádné úpravy. Druhé je rozšíření dozorových pravomocí stávajících dozorových orgánů pro oblast zákazu diskriminace a třetí je vytvoření nového dozorového orgánu. Jak z tohoto výčtu vidíte, logicky rozhodnutí padlo na dvojku, to znamená rozšíření dozorových pravomocí stávajících dozorových orgánů, což je v tomto případě ČOI a ERÚ - Energetický regulační úřad. A za třetí ukládá povinnost stanovit subjekt či subjekty odpovědné za poskytování praktické pomoci spotřebitelům pro případ sporu mezi spotřebitelem a obchodníkem. A tam jsou opět tentokrát čtyři varianty: Buď nepověřit poskytování asistenční, této informační služby nikomu, nebo to svěřit jednotným kontaktním místům, nebo to svěřit Evropskému spotřebitelskému centru, anebo opět vytvořit nový orgán. Jinými slovy, tady vidíte, že se jde evidentně po nějaké logice, nevytvářejí se nové orgány nebo se na to úplně nerezignuje.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které vidím přihlášku pana poslance Vojtěcha Munzara. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající. Když jsem si tento návrh studoval, tak jsem - a já jsem většinou kritický, ale v tomhle případě musím spíš poděkovat za to, že se vláda nevydala cestou vytvoření nového orgánu a nevyužívá stávající kapacity. Ale tohle jsou všechno věci, které jsem chtěl probírat původně na výborech. Myslím si, že naše role jako Poslanecké sněmovny je daleko důležitější.
Ano, pan ministr Kněžínek hodlá odpovědět hned.
Já moc děkuji za tuhletu otázku. A samozřejmě Poslanecká sněmovna vždycky logicky posoudí podle obsahu toho návrhu. Podle mě všechny tyhlety podmínky jsou v tomto případě splněny. Samozřejmě můžete namítat, že mohl být ten návrh předložen dřív. Ano, mohlo se to stát. Tolik jenom na vysvětlenou.
Děkuji panu ministrovi. Pan kolega Munzar ještě jednou v rozpravě.
Děkuji panu ministrovi za vysvětlení dopadu na státní rozpočet. Beru to tedy takto a děkuji za osvětlení. Chápu, lhůta uběhla v prosinci. Říkal jste, že pouze sedm zemí toto implementovalo. Tím skutečně ponižuje trochu naši práci jako poslanců, kteří jsou zodpovědní za to, jak hlasují o těchto zákonech, aby si je nastudovali, aby si k tomu zjistili veškeré záležitosti. Chápu, že tato novela je stručná, jednoduchá. A je to ochrana naše, vážené kolegyně a vážení kolegové.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dám příklad. Byla to úplně první norma, kterou jsem měl s kolegou z KDU-ČSL, kde jsme změnili v zákoníku práce pět slov.
Dobře. Nyní budou následovat faktické poznámky v tomto pořadí: paní poslankyně Kořanová, páni poslanci Veselý, Kolovratník a Ventruba. Děkuji. Pan poslanec Veselý s faktickou poznámkou. Máte slovo.
V podstatě to znamená, že to je naprosto nevymahatelná věc. Věřte mi. Ale on řekne: Jak já jsem mohl vědět, že omezím, když jsem tam nikoho neviděl? A bylo by to i v noci, i ve dne. A tady je možnost říct vůbec, anebo se na to vykašleme, a potom prostě ta situace bude na silnicích taková, jaká je teď.
Dobrý podvečer, kolegyně a kolegové. Teď jsem chtěl, aby to bylo logické, reagovat na pana poslance Váchu. Takže tady bych teď mohl jakoby rozporovat to, že vznikne nějaká nekonečná fronta nebo kolona kamionů, do které není možné se zařadit. Protože zákon už v jiném paragrafu říká, že ta bezpečná vzdálenost pro zařazení se pro jiného předjíždějícího musí být dodržena. Ale opět, uvědomme si a zkusme o tom přemýšlet v reálu, jestli toto vůbec je kontrolovatelné, nebo ne.
Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající, dovolte mi, abych zareagoval na své předřečníky. Já taky jsem jezdil ve Spojených státech, taky jsem jezdil v Německu, na Slovensku. Ale chci být objektivní a chtěl bych říct věci, o kterých uvažuji i podle toho, co řekla tady paní kolegyně, co dávala návrh. Zaznělo tady, že máme dobré zákony a že policisté by to mohli vyřešit. A za druhé, že nebudou moci odbočovat doprava. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Nyní v rozpravě pan poslanec Adamec, připraví se pan poslanec Válek.
To mi fakt připadá jako velmi zvláštní. A ta témata nejsou úplně tak beztrestná.
Také se dočítám, že takový příslušník sice nebude propuštěn v případě porušení těch podmínek, ale bude mu jen odebrána hodnost, což v konečném důsledku však stejně vede k tomu propuštění ze služebního poměru. Všude musím investovat čas, svou práci, rozum a energii. Ono nejde jen o sadaře či včelaře, ale v podstatě o všechny, kteří mají to štěstí, že jejich práce nese nějaké výsledky, které se dají zpeněžit. Děkuji za případnou odpověď a za pozornost.